Je to velká věc. A také, a to tak úplně nezaznělo, se tím případným transformováním zásadně posiluje vliv Ministerstva pro místní rozvoj. V podstatě se z toho fondu stane další odbor tohoto ministerstva. V současné době totiž takové přesuny schvaluje příslušný sněmovní výbor, čili je tam ten prvek kontrolní funkce Sněmovny. Ještě jednou shrnu.
Nyní přečtu dvě omluvy.
Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já tak možná striktně odmítající nebudu, ale samozřejmě mám také celou řadu otázek, které by mě zajímaly v souvislosti se zřízením fondu podpory investic. První věc, která mě zaujala, je transformace Státního fondu rozvoje bydlení. Proč je to transformace? Proč to není zánik tohoto fondu a vznik nové organizace, lidově řečeno, nové firmy? Samozřejmě se jedná o organizaci, která bude zajišťovat dotační tituly, půjčky. Odpor občanských demokratů k různým fondům je všeobecně známý.

Děkuji. Prosím, pokračujte.

Bohužel stanovená dynamika mezd není kopírována díky zákonnému nastavení stejně rychlou dynamikou růstu důchodů, proto je mimořádná valorizace jediným možným řešením.
Děkuji za návrh. A nyní tedy prosím jako dalšího do rozpravy, pana poslance Ferjenčíka.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Prosím, pokračujte, pane poslanče.
Asi v celé Sněmovně je shoda, předpokládám, napříč spektrem, že minimálně tu valorizaci samozřejmě důchodci mají dostat.
Orgánem, který bude toto rozhodovat, respektive bude rozhodovat o náhradě a odškodnění újmy na zdraví způsobené očkováním, bude Ministerstvo zdravotnictví, na které se poškozený subjekt obrátí. Pokud by nerozhodlo, respektive by ten poškozený nebyl s tímto spokojen, tak pak se obrací standardně na soud v promlčecí lhůtě tří let. V tomto směru se použije subsidiárně občanský zákoník. Je to poměrně citlivá materie. Takže děkuji za pozornost a těším se na debatu. Děkuji.
Tak děkuji, pane ministře, za úvodní slovo. Prosím, aby se slova ujala paní zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Alena Gajdůšková.
Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, pane ministře, já děkuji panu ministrovi za představení vládního návrhu zákona, sněmovní tisk 451, návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Obsahem úpravy je zavedení institutu odškodnění ze strany státu za újmu, která vznikla v důsledku povinnosti uložené státem, to je pravidelného, zvláštního nebo mimořádného očkování ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví. Jak pan ministr už zde hovořil, ty základní principy, na kterých je tato novela postavená, jsou, že stát odškodňuje újmu na zdraví v důsledku očkování, tak jak už jsem ho definovala. Nahrazuje se jen újma způsobená očkováním, které provedl poskytovatel služeb ve smyslu zákona o zdravotních službách. Výše úhrady újmy se zjistí podle pravidel občanského zákoníku. Podmínkou odškodnění je pak žádost, která je podaná Ministerstvu zdravotnictví a doplněná o doklady, ze kterých vyplývá nárok na odškodnění. Dále pokud ministerstvo do šesti měsíců žadatele neodškodní, má poškozený právo obrátit se na soud. Finanční nároky předpokládané z existence institutu odškodnění ze strany státu se odhadují na náklady na státní zaměstnance přibližně tři miliony korun za rok, provozní náklady k tomu milion korun za rok. Je potřeba k tomu ještě také dodat, a pan ministr už o tom trošku mluvil, že návrh doplňuje mezeru, která vznikla změnou občanského zákoníku, který zrušil bez náhrady odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku povinného očkování pro poskytovatele zdravotních služeb. Návrh zákona, který nám vláda předkládá, zakotvuje kompenzační schéma, kdy odpovědnost za újmu na zdraví vzniklou v důsledku povinného očkování ponese stát. Zákon také odkazuje na vyhlášku Ministerstva zdravotnictví. Vyhláška nese název O stanovení následků povinného očkování spočívajících v újmě na zdraví, u kterých je na základě odborného medicínského poznání pravděpodobné, že nastanou, a době, ve které tyto následky po provedení daného povinného očkování nastanou. Vyhláška stanovuje druh očkovací látky, druh újmy na zdraví a dobu, ve které obvykle případná újma nastane, pokud je důsledkem vakcinace. Odhad je, že počet dětí, u kterých je možné, že lékař nebude moci předvídat případné riziko, a tedy se mohou dostavit komplikace v důsledku povinného očkování, nepřesáhne jednotky případů. Návrh tedy, a znovu zdůrazňuji, napravuje v našem právním řádu absenci ve světě obvyklého právního zakotvení mechanismu odškodňování. V této souvislosti je třeba předloženou právní úpravu přijmout. Za sebe si dovolím ale podotknout, že žádné peníze nemohou vynahradit případné zdravotní poškození dítěte. Je tedy nutné věnovat finance především do výzkumu a studií, které povedou k takovému nastavení očkování a používání takových vakcín, které budou případné negativní dopady na zdraví dětí eliminovat a rodičům budou téměř stoprocentně garantovat jejich bezpečnost i v individuálních případech.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 28. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. S náhradní kartou číslo 12 hlasuje pan poslanec Juchelka. Poté bychom pokračovali body z bloku zákonů prvé čtení, protože nemáme body z bloku třetí čtení, u kterých jsou splněny zákonné lhůty. Ještě přečtu další dodatečné omluvy. Omlouvá se pan poslanec Martin Kupka od 9 do 9.30 z pracovních důvodů, omlouvá se ministr Richard Brabec z celého jednacího dne z důvodu zahraniční cesty. Jako první otevírám bod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
My jsme ještě nedostali rozhodnutí Evropské komise. Škoda, že je neinvestoval do firmy. Proto se zajímáme o toho nového kupujícího. Konkrétně se jednalo o absenci investičního plánu Liberty House a plánované transakce s emisními povolenkami. Já jsem velice intenzivně komunikoval se zástupci odborů organizace KOVO. Potom byla celá řada jednání na úrovni Ministerstva průmyslu, kde to má na starosti náměstkyně Rudyšarová. Dále, 17. prosince se znovu na mě obrátili odboráři, takže jsme ve velice intenzivním kontaktu. Včera jsem s nimi komunikoval. Že se nám nezdá, že ten kupující chce nadále velice úzce spolupracovat se stávajícím majitelem. Nebylo úplně jasné jejich finanční zdraví. Toho jsme se ani nedopátrali. Takže z našeho hlediska, myslím si, že není žádný rozpor.
No, je nová doba, pane kolego. Ale já chci říct na ochranu tady pana kolegy z našeho klubu. Já jsem v tom neviděl kritiku paní ministryně. On přišel s novou, jinou variantou a musím říct, tentokrát ho pochválit, že nebyla úplně tak blbá.
Když jste začal v tom projevu, tak jsem si říkal, když jste říkal, že stát neumí hospodařit s majetkem: hele, pojďte si sednout k nám, to zní rozumně.
A ještě poslední faktickou poznámku pan poslanec Adamec v tuto chvíli - mám přihlášku.
Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, mně to snad ani nebude trvat dvě minuty, uklidním vás všechny. Já chápu samozřejmě pana poslance Volného, že chrání tady na plénu svého kolegu z hnutí ANO, ale musím říct, že jsem pozorně poslouchal, a opravdu, lepší už to být nemůže. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji. Dobré odpoledne. Pan poslanec Veselý.
Já pouze za klub ČSSD žádám po skončení obecné rozpravy o přestávku na jednání klubu v délce 20 minut.
Pak se zde opět sejdeme k pokračování v projednávání tohoto bodu.
Děkuji. Paní zpravodajka má zájem o závěrečné slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, není mou úlohou replikovat na připomínky, které zde zazněly. To nakonec udělal pan ministr.
Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Takže garanční výbor je pouze výbor pro zdravotnictví. Zahájil jsem hlasování. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Je ještě nějaký jiný návrh? Návrh byl zamítnut. Zahájil jsem hlasování. Návrh byl přijat.
Děkuji, pane předsedající. Návrhem zákona se realizuje zaručené zvýšení důchodů v lednu 2020 tak, aby průměrný starobní důchod byl zvýšen o 900 korun. K takto stanovené částce zvýšení se přičte nad rámec této pravidelné valorizace ještě pevná jednotná částka stanovená tak, aby u průměrného starobního důchodu celkové zvýšení činilo částku 900 korun. To znamená, že k příslušnému procentnímu zvýšení procentní výměry důchodu by všichni důchodci obdrželi navíc jednotnou pevnou částku stanovenou podle tohoto pravidla. Výši této částky nelze nyní ještě stanovit, neboť potřebné statistické údaje pro její stanovení budou k dispozici až počátkem září. Lze nyní jen odhadovat, že výše této pevné částky se bude pohybovat kolem 180 až 200 korun. Tato částka bude přitom pro všechny důchodce stejná a každý důchodce ji obdrží jen jednou, i když bude pobírat více důchodů. V případě souběhu výplaty důchodů bude tato částka podle navrhované úpravy náležet k procentní výměře toho důchodu, který bude vyšší, případně nejvyšší. Takto stanovené dodatečné navýšení důchodů si v roce 2020 vyžádá zvýšení výdajů na celkovou valorizaci vyplácených důchodů o zhruba 7 mld. korun. Navrhované opatření bude mít pozitivní dopad na všechny důchodce. Bez tohoto opatření by nastala stagnace tohoto náhradového poměru. Relativně více vzroste kupní síla u důchodců s podprůměrnými důchody.
Děkuji za úvodní slovo. Než pozvu jejich zástupce k pultíku, mám pro vás omluvenku.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Po poradě klubu si dovoluji sdělit stanovisko ČSSD.
Pokud vím, tak jsme ukončili obecnou rozpravu.
Já to zkusím vzít tedy postupně tak, jak to bylo. Nejprve je potřeba ale samozřejmě upozornit na to, že současné znění zákona o fondu rozvoje bydlení už dnes umožňuje podporu nejen bydlení, ale komplexně regionálního rozvoje. Naším cílem je - a velmi dobře to tady řekl pan poslanec Juránek - naším cílem je skutečně zefektivnit tu podporu. Protože když na jedné straně bude možná i masivní bytová výstavba, tak samozřejmě je to fond pro obce a města hlavně. Samozřejmě i potenciálně kraje, pokud by se řešila technická infrastruktura. To jsou prostě přirozené věci. Prostě tyhle investiční projekty nelze realizovat v jednom roce. To znamená, vyhlásit výzvu, postavit a profinancovat. Nicméně to určitě nevyřeší tato podoba zákona, ale musíme se o tom bavit zejména s Ministerstvem financí a s obcemi. Co se týká samotné výzvy, tak jak na to tady upozorňoval pan poslanec Bartoš, tak tam samozřejmě ta výzva, to je opravdu výzva k tomu, že můžete podávat projekty do konkrétního dotačního programu. Ale samotný příjem žádostí může být odložen třeba o dva až tři měsíce. Další dotazy tady byly o tom, proč nezaniknul ten fond a proč nevznikl nový. My jsme toto debatovali i s Legislativní radou vlády, ale byli jsme upozorněni na to, že nejde o žádnou koncepční změnu toho fondu, ale pouze o rozšíření aktivit. Takže k těmto věcem není žádný důvod. Nepředpokládáme žádné navyšování dalších lidí. Maximálně přesun lidí z MMR na fond, protože teď je to vlastně dáno tak, že ministerstvo může poskytovat dotace a fond dělá úvěry. To může pouze fond.
Nyní prosím o závěrečné slovo pana zpravodaje v obecné rozpravě.
Já bych jenom uvedl, že jsem zaznamenal dva návrhy v obecné rozpravě.
Děkuji. Zopakuji, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Zahajuji hlasování. Děkuji. Registruji, že to přerušuji ve vašem vystoupení, pak je přihlášen s přednostním právem pan poslanec Chvojka a poté paní poslankyně Golasowská v obecné rozpravě.
Součástí návrhu zákona je rovněž novela zákona o správních poplatcích, která zejména umožní vybírat správní poplatky za úkony prováděné podle nařízení, a dále zvyšuje správní poplatek za přijetí žádosti o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu ze třetích zemí na úroveň, která je srovnatelná s ostatními státy EU, zejména Slovenskem.
Děkuji za slovo. za druhé - určují se kompetence příslušným orgánům; za čtvrté - stanoví se sankce za porušení povinností stanovených nařízeními.
Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Budeme hlasovat o přikázání jako garančnímu výboru výboru zemědělskému. Zahajuji hlasování. Přihlášeno 176 poslankyň a poslanců, pro 144, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Přihlášeno 176 poslankyň a poslanců. Dalším bodem je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, kterého prosím, aby se ujal slova.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte tedy, abych uvedl návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Tento návrh zákona upravuje i nárok osoby blízké na náhradu újmy za její duševní útrapy při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví jí blízké osoby, jež podstoupila povinné očkování. Zakotvuje se vyvratitelná domněnka, z níž vyplývá, že pokud nastanou následky, které budou obsahem prováděcí vyhlášky, v čase v ní uvedená, bude daná újma považována za újmu způsobenou povinným očkováním. Je to jasně stanoveno. Takže v těchto případech zkrátka bude daná vyvratitelná domněnka.
Nicméně chápu, že v tom resortu bydlení to může být obtížné. Ta jedna je investice do té nemovitosti a pak, jak tu investici vlastně bude spravovat, jak ta investice bude zužitkována.
Zatím jenom jedna.
Děkuji. Mně jde o to, že ta debata poněkud ztrácí kontury, protože když se podíváte na předklad o transformaci státního fondu, tak to rozhodně nechápu jako naplnění cíle vlády, která má ve svém programovém prohlášení soustředit veřejné investice na jedno místo. A možná trochu pravdu měla kolegyně Richterová, když vyslovila obavu, aby se ten cíl podpory bydlení neutopil při stejném objemu peněz na ty investice jiné, to znamená regionální. Ty státní fondy na veřejné investice nadále existují. Takže nebavme se o něčem jiném.
Děkuji za dodržení času a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec.
Děkuji. Tak proč tedy měníme ten název? Ale tady se jedná vlastně o úplně jinou instituci. To je potřeba si říct.
Prosím, máte slovo, paní poslankyně.
Děkuji za slovo.
Ten název je ovšem nešťastný. A možná by se hodilo, kdyby se to upřesnilo, že to budou investice s tím související. Ale těžko se to vysvětluje.
Zahájíme tedy odpolední blok jednání Poslanecké sněmovny.
Děkuji za slovo.

V roce 2016 Ministerstvo vnitra připravilo novelu zákona o státním občanství, která umožňuje Čechům, kteří ztratili československé občanství před rokem 1989 kvůli tomu, že odešli do exilu, aby toto občanství České republiky mohli zpět získat prohlášením.

Předkládaný materiál tedy napravuje tuto chybu.

Děkuji.
Což jsem právě učinil. Což jsem právě učinil.
Takže pan předseda klubu KDU-ČSL Bartošek.
Jsem přesvědčen, že tento zákon není nijak komplikovaný, tak bych požádal o zkrácení o 30 dnů na 30 dnů na projednání. Děkuji.
Takže o zkrácení o 30 dnů na 30 dnů, ano. Dobře, takže registruji váš návrh. Tak ještě jednou oprava, ano.
Dobrý den, dámy a pánové. Navrhuje se v něm rozšířit možnost získat státní občanství České republiky prohlášením, a to i pro děti a vnuky bývalých státních příslušníků Československa. Aplikovalo se to tedy zejména na Slováky po rozdělení státu a pak na lidi, kteří odešli do emigrace, a státní občanství jim tímto zaniklo. Tato úprava tedy platí od roku 2013 a umožnilo ji zavedení dvojího občanství, které do té doby nebylo možné. Rozšíření na děti a vnuky, již tehdy navrhované vládou, následně pak Senátem, Poslanecká sněmovna odmítla, a tak tento stav platí již pět let. Mezitím tedy od rozdělení Československa uplynulo víc než 25 let a všechny problémy s občanstvím, si myslím, že byly většinově vyřešeny.